Vicepremiér pro výzkum tam býval už v minulosti. Jsou tam stejné agendy, je tam stejný úkol. Nevím, co tam 55 nových lidí dělá. Mohu chápat vaše slova tak, že do července tohoto roku už nedojde k žádnému navýšení počtu míst úředníků a že nebudou žádné další náklady, které by byly vynaloženy na nová úřednická místa?
Vážený pane poslanče, vy sám jste v minulosti zastával funkci člena vlády a jistě dobře víte, že každý člen vlády je limitován z hlediska počtu tabulkových míst, z hlediska počtu lidí, které může přijmout v rámci svého úřadu. A jak už jsem zdůraznil ve své odpovědi na vaši interpelaci, my jsme nenavyšovali úřadům počty jejich tabulkových míst. Nenavyšovali jsme je ani v loňském roce.
Já jsem se zúčastnil jedné akce, té snídaně. Pokud je to problém, nebudu chodit na žádné akce a ty peníze, které tam byly, vrátím.
To byla odpověď na doplňující otázku. Prosím, vaše dvě minuty.
Moje otázka na paní ministryni je, zda jeho uvedení do provozu neohrozí vyšetřování policie v souvislosti s údajnými pochybnostmi o výběrovém řízení. Dále, jaká je připravenost úředníků, kteří toto zařízení budou využívat.
Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, děkuji za tento dotaz. Monitorovací systém v současné době je připraven na ostrý provoz a pro zadávání výzev ze strany řídicích orgánů. Následně, jakmile budou schváleny, tak se vyhlásí výzvy a ten systém je hotov. Čili v tuto chvíli za Ministerstvo pro místní rozvoj monitorovací systém je opravdu připraven na spuštění do ostrého provozu. Tyto tři se spojily do jednoho plus se k nim přidal ten rybářský fond. V podstatě po mém nástupu se začali lidé školit. To jsou již lidé, kteří mohou sami školit ostatní lidi k tomu systému. Já jsem si tu žádost vyzkoušela, protože umím i BENEFIT, eAccount, BENE-FILLL i další, tak je to jednodušší. To opravdu mohu garantovat. Samozřejmě otázkou je, až se tam naplní data, jakým způsobem to bude fungovat.
Bude interpelovat pana ministra zemědělství Jurečku. Takže stahujete, ano, výborně. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Na stránkách Ministerstva obrany byl zveřejněn seznam spolků a sdružení, kterým jste udělili dotaci v letošním roce. Bohužel, Český svaz bojovníků za svobodu neobdržel od Ministerstva obrany na dotacích ani korunu. Děkuji za písemnou odpověď.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Utíká vám čas.
Když pánové se baví. Děkuji za odpověď.
Já myslím, že si to Česká republika nezaslouží, aby měla v zahraničí takovouto pověst. Dávám přednost jednání, dávám přednost koordinovanému postupu.
Třetí interpelaci přednese pan poslanec Zbyněk Stanjura, který pana premiéra bude interpelovat ve věci registračních pokladen. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji. A tady vzniká neférové, nerovné konkurenční prostředí. A my nesouhlasíme s tím, aby tady dlouhodobě fungovaly podnikatelské subjekty, které získávají výhodu na trhu tím, že podvádějí stát, neplní své povinnosti, nedodržují zákony a neplatí daně.
Pan poslanec má doplňující otázku.
My jsme po férovou daňovou kontrolu. A pokud Ministerstvo financí odhaduje, tak asi tuší, kde jsou ti nepoctiví. A má 15 tisíc zaměstnanců daňové správy. Nemluvil jsem o výdajích na pořízení. Ale chci se vrátit k těm daňovým výnosům. Viděl jste daňové výnosy Chorvatska? Viděl jste ta čísla a o kolik procent vzrostly daňové výnosy?
Současně v Chorvatsku byla také výrazně kompenzována tím, že se snížila sazba daně z přidané hodnoty u restaurací.
Já se vám přiznám, že i ty informace, které se ke mně dostávají jako k ministrovi zdravotnictví, jsou rozporuplné. Nicméně si myslím, že ten systém si žádá úpravy, posílit právě pravomoci a kompetence těch, kteří budou dělat tu základní klíčovou práci u toho lůžka. To tady chci slíbit veřejně.
Pan poslanec bude pokládat doplňující otázku.
Já bych chtěl poděkovat panu ministrovi za ta slova a za to, že o tom problému ví, protože ta absolutní čísla jsou taková, jak říkal.
Já děkuji a nyní prosím dalšího v pořadí a tím je pan poslanec Berkovec, který bude interpretovat paní ministryni pro místní rozvoj Šlechtovou.
Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci, vážená vládo, přeji vám příjemný podvečer, i vám, vážená paní ministryně. Můj dotaz se týká nového zákona o veřejných zakázkách. Já se pohybuji v Zastupitelstvu královského města Slaný už poměrně dlouho. My máme pochopitelně výhodu většího města, takže máme personálně velmi dobře obsazené odbory i tu strukturu. Máme šikovného manažera. U nás to není problém. Máme pochopitelně v regionu i takové obce, které jsou velmi šikovné, získávají ocenění v rámci celé republiky. Je to také dáno starostou, tam je také šikovný starosta, má manažerské zkušenosti. Děkuji za odpověď.
Vážená paní předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci. Vážený pane poslanče, já vám děkuji za dotaz ohledně zákona o veřejných zakázkách. Takže za všechno. Jako gestor tohoto zákona chci informovat nejdřív o harmonogramu. Cílem je, aby zákon byl v účinnosti 18. dubna 2016 nejpozději. Vzhledem k tomu, že v loňském roce se tady řešila novela, zákon samozřejmě se trochu zpozdil, nicméně nyní je hotov, je v paragrafovaném znění. My jsme ho v úterý v noci odeslali na ÚHOS, který je spolupředkladatelem tohoto zákona, a nyní se budou vypořádávat případně ještě poslední připomínky. Já bych velice ráda zákon poslala počátkem příštího týdne do mezirezortu. Já jsem možná v úvodu opomněla říci, že ten nový zákon se dělá proto, že Komise vydala nové směrnice, které se vážou na zadávací řízení, a my je musíme transponovat do naší legislativy. Proto se ten zákon dělá. To je hlavní cíl tohoto zákona. A nyní k vašim dotazům ohledně malých obcí nebo středních obcí. Vzhledem k tomu, že kromě poslanců, senátorů, kde samozřejmě také jsou hlasy z komunální politiky, tak máme expertní skupinu. Já mám kolegium na své úrovni, kde jsou součástí právě zástupci i Asociace krajů, zástupci Svazu měst a obcí, Sdružení místních samospráv a ostatních. I v rámci dotací i dalších.
Akorát jsem se zastavil u toho, že by obce paušálně mohly promíjet poplatky osobám, které jsou umístěny v domech pro seniory.
Pardon, omlouvám se, paní navrhovatelka chce faktickou poznámku. Tak prosím, dvě minuty.
Pardon, já musím jenom reagovat tady na předřečníka.
Ano, děkuji. Teď má slovo s řádnou přihláškou paní poslankyně Fischerová.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, navážu tedy na své předřečníky i na předkladatelku a vyjádřím se ještě úplně zase z jiného pohledu k této věci. Sledovala jsem, jak podobně předkládal i Senát jiný zase sněmovní tisk, který byl v lednu v prvním čtení vlastně shozen z programu, když to tak řeknu česky. Něco jiného jsou třeba, když jde o osvobození, nebytové prostory nebo bytové prostory, nájmy, to je v kompetenci samosprávy města. Takže já sem vnáším ještě další pohled do tohoto zákona ve druhém čtení a jistě se přihlásím ještě do... nebo už jsem přihlášena do podrobné rozpravy, kdy ve spolupráci s panem poslancem Vilímcem, který připravil pozměňovací návrh, a týká se to právě této věcné změny.
Vážený pane předsedo, dobré dopoledne, dámy a pánové. Asi jsou jiná města, kde si s tím poradit neumějí, tak proto to musíme řešit zákonem.
Ano.
Ivan Adamec to řekl tak, jak to cítím já. Za osm let jsem žádný takový případ k řešení v Mladé Boleslavi nezaznamenal.
Pokud další přihlášky nejsou, tak obecnou rozpravu končím. V této fázi předpokládám, že žádná závěrečná slova nebudou třeba. Návrh na vrácení návrhu nepadl, takže můžeme otevřít rozpravu podrobnou.
Politikem, který byl hostem, jste byl spolu se svými úředníky vy, pane ministře. Přítomní za účast podle médií zaplatili.
Děkuji a poprosím pana ministra financí o reakci.
Paní Kovářová, já vás mám rád, vy jste jediná opoziční poslankyně, se kterou děláme nějaké projekty. Já jsem vám to dal, dali jsme miliardu sto. Vy jste mi říkala, že se rozděluje. Takže já fakt už nevím, co mám dělat. Já se dozvídám totiž o svých firmách od vás. Já jsem transparentní. Stanjura převedl firmu na manželku. Zákon o střetu zájmů definuje, co je osobní a veřejný zájem. Veřejný zájem je zde takový zájem, který je daný funkcionář povinen z titulu svých funkcí prosazovat nebo hájit. Například nejsem to já, kdo prosazuje výrobu biopaliv. Budu tam příští týden, tak to budeme...
Děkuji, pane ministře za odpověď. Obávám se však, že pokud šly Lidové noviny několik dní po mně, tak se to může stát každému opozičnímu politikovi. A ptám se, zda to tedy není zneužívání médií a zda k němu nedochází a zda to můžete garantovat. Možná že v tomto případě by bylo smysluplné splnit vládní cíl v podobě regulace koncentrace médií, které máte obsaženo v koaliční dohodě. Takže to je poznámka k vaší řeči. A pokud mám říci, co očekávám na příští rok, tak by to mohly být místní komunikace.
Takže věřte mi, že to tak není. To nevíte proč, ne? A ty servery, které tady vznikly. Jak je to transparentní, ty antibabiš servery. Já vím, že jsou naštvaní, že MF DNES a Lidovky vždycky dělaly pro Klause a pro ODS. Tak teď dělají objektivně.
Vážená paní předsedající, vážený pane ministře, vážené reziduum přítomných, moje otázka souvisí trošičku s tím, co tady už znělo od kolegyně Pastuchové, ale je to daleko přízemnější, není to otázka toho, jestli máme nebo nemáme hlavní sestru. Ten problém, který vznikl, vznikl zvláštním způsobem. Povolání sestry je povolání velmi namáhavé a složité a my jsme to ještě zkomplikovali tím, že jsme vytvořili jiný systém vzdělávání, a dneska máme sestry, které jsou bakalářky nebo magistry.
Děkuji a poprosím pana ministra zdravotnictví o odpověď.
Ono to procento vypadá, že je malé, ale fakticky to je 330 neobsazených volných pracovních míst.
Tak v tuto chvíli je to Slovinsko a Česká republika, ale chci připomenout, že v řadě zemí Evropské unie fungují registrační pokladny, včetně Slovenska.
Děkuji za slovo. Spočívá v následující otázce: Jak se vaše vláda staví k rozšíření letiště Ruzyně?
Prosím, pane premiére, jak se vaše vláda staví k rozšíření letiště?
V rámci této rozvojové studie by měla být mimo jiné řešena i dopravní obslužnost letiště. připravováno rozšíření letiště výstavbou paralelní dráhy.
Děkuji, pane premiére. Nebude proto přeháněním, když řeknu, že přibližně 50 % přihlášek interpelací na předsedu vlády předkládají koaliční poslanci. Jejich právo na podání interpelace respektuji, v řadě situací jsou nástrojem, který potřebují i koaliční poslanci. Nicméně minimálně v případě interpelací podávaných kolegy z ČSSD bych na vás chtěla apelovat, zda byste si to nemohli říci na klubu. Pokud ne, zřejmě existuje problém v komunikaci. V této souvislosti bych vás ráda poprosila, zda by nestálo za úvahu prodloužit interpelace do 19. hodiny.
Děkuji. To znamená, trávíme tady čas společně relativně pravidelně a je právo každého poslance a poslankyně, aby podali interpelaci na předsedu vlády. Možná i využijeme této možnosti k tomu, abychom o některých věcech tady prostřednictvím interpelací mluvili. Ale není to nic nového. Interpelace z řad vládních poslanců se objevovaly i v minulosti, v dobách, kdy tady byla v České republice pravicová vláda, pravicová koalice, čili není to žádný nový prvek na naší politické scéně.
Děkuji panu premiérovi. Pátou interpelaci přednese pan poslanec Jiří Valenta, který bude interpelovat ve věci stanoviska k návrhům na státní vyznamenání.
Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo vlády, jak jistě víte, rychle se blíží doba udělování a předávání státních vyznamenání prezidentem republiky. schválení Poslaneckou sněmovnou mají jistou šanci na toto prestižní ocenění i velice kontroverzní bratři Mašínové, dle mého osobního názoru teroristé a zákeřní vrazi, kteří se dokonce ani neštítili podřezat svázaného, tedy zcela bezbranného člověka. Také většina občanů má svůj názor již dávno vytvořený. Ale čistě pragmaticky mě zajímá váš osobní názor, zda tyto osoby, z čehož jednu in memoriam, by měl prezident na Hradě vyznamenat, či nikoliv, a jestli ano, tak z jakého důvodu. A co nám tedy k eventuálnímu vyznamenání bratrů Mašínů řeknete dnes tady vy, pane premiére Sobotko?
Poprosím pana premiéra o odpověď, co udělá, aby Sněmovna neodhlasovala, jak nás poslance zařízne.
Vy přirozeně můžete podat návrhy, může podat návrhy vláda, ale záleží na prezidentovi republiky, komu se rozhodne státní vyznamenání udělit. Bylo to období nástupu totalitních poměrů a byli tady lidé, kteří se totalitě vzepřeli.
Já mám v podkladech Jiří Zemánek, ale to nevadí.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, není to nic složitého.
Samozřejmě že paní navrhovatelka může vystoupit, pokud jí ostatní přihlášení dají přednost. Poté budeme pokračovat podle pořadí na tabuli.
Děkuji za slovo. Cílem navrhované novely zákona o místních poplatcích je odstranění dlouholetého negativního stavu, kdy se děti již okamžikem svého narození stávají dlužníky samotným působením zákona ve spojení s obecně závaznými vyhláškami obcí. Při zavedení místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2002 zákonodárce opomenul řešit výslovným ustanovením zákona situaci nezletilých poplatníků tohoto místního poplatku. Ke zlepšení v řadě případů nepomohla ani novela zákona o místních poplatcích, která od roku 2013 umožňuje obecnímu úřadu vyměřovat poplatek zákonnému zástupci nezletilého poplatníka, avšak některé obecní úřady stále vyměřují místní poplatky přímo dětem. Tento stav považujeme za neúnosný a jsme přesvědčeni, že je nutné zákonem jednoznačně výslovně stanovit, že za děti platí rodiče. Neexistuje tedy žádný ospravedlnitelný důvod, proč by tyto osoby měly platit místní poplatky v místě svého evidovaného trvalého pobytu, kde se vůbec nezdržují, a zároveň jsou náklady na likvidaci jimi vyprodukovaného komunálního odpadu hrazeny zařízením, kde jsou tyto osoby umístěny. Navíc se jedná o nejbezbrannější členy společnosti, tedy děti, o které se jejich rodiče nebyli schopni starat, osoby zdravotně postižené a seniory. Vzhledem k tomu, že navrhovaná osvobození od místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů logicky nemohou postihnout všechny individuální případy, ve kterých existují vážné důvody pro to, aby tento poplatek nebyl placen, navrhujeme umožnit obci promíjení tohoto poplatku na základě individuální žádosti poplatníka. Stejně tak by obec měla mít možnost promíjet placení všech místních poplatků z moci úřední při mimořádných událostech všem dotčeným poplatníkům. Pravomoc promíjení místních poplatků obce již dříve měly, avšak byla jim odňata v souvislosti s přijetím daňového řádu. Není však důvod, proč by zastupitelstvo obce, tedy orgán, který rozhoduje i o zavedení místních poplatků a podrobnostech jejich vybírání včetně osvobození obecně závaznými vyhláškami, nemohl rozhodnout i o prominutí místního poplatku. Text průvodního návrh byl připraven právníky Kanceláře veřejného ochránce práv. Předkladatelé jsou přesvědčeni, že navrhovaná změna napravuje dosavadní situaci, kdy vinou nedokonalé legislativní činnosti státu nastal stav extrémně nespravedlivý vůči dětem, tedy přímo působením právních norem vzniká dluh již okamžikem jejich narození. Protože však záměrem předkladatelů je co možná nejrozsáhlejší náprava křivd, k nimž v důsledku dosavadní právní úpravy docházelo, je alespoň v přechodném ustanovení navrhováno, aby se možnost promíjení poplatků vztahovala i na poplatky vzniklé v minulosti. Děkuji za pozornost.
Ano, děkuji. Hlasování 163, přihlášeno 149, pro 107, proti nikdo.
Dobrý den, ještě jednou. Nicméně v normálních rodinách je běžné, že takové závazky dětí hradí rodiče. Tady se bavíme o situacích, které nejsou normální, kdy se snažíme o to, aby se poplatky už rovnou předepisovaly rodičům.
Co se týká těch menších obcí, tak ten zákon má několik částí. První část je ta, která říká, jaké jsou druhy zakázek, jaký typ výběrového řízení. Další část je regulující. Konkrétně pokud zadavatel je zvyklý na postup ve zjednodušeném podlimitním řízení, pak tento postup bude i v souladu s novými pravidly moci využít. Co k tomu Ministerstvo pro místní rozvoj chystá? Já bych velmi ráda v tom našem zákoně teď oddělila jednu věc, a i po nástupu jsem se velice hloubkově podívala na zákon a chci oddělit zákon a metodiku.
Paní ministryně, váš čas! Chcete položit doplňující otázku? Poprosím paní poslankyni Váhalovou, která interpeluje pana ministra financí. Prosím, máte slovo.
Dámy a pánové, děkuji za dotaz. Já jsem o tom opakovaně jednal. Možná OKD přijde s tím, že také přispěje. V minulosti se staly nějaké chyby a tam nám ušlo dost peněz.
Děkuji.
Chci také zdůraznit, že jsme navýšili výdaje, ale zejména v souvislosti s tím, že se zvýšily platy zaměstnanců veřejného sektoru. A ty provozní úspory se budou projevovat i v příštích letech. Takže nechystáme žádné plošné nábory. Jenom chci připomenout, že jsme první vláda, která našla odvahu, aby ta omezení, která jsou spojena se zákonem o státní službě, uplatnila sama na sebe.